Konkrétně lze očekávat toto: O tom důvodová zpráva nemluví. Já tomu vůbec nerozumím. Které další poplatky budeme chtít ještě zvýšit s tím, že potřebujeme příjmy? To už decentně naše tabule zamlčela. Všem by bylo jasné, o čem tady vlastně debatujeme. Tak. Konkrétně pan poslanec Skopeček to řekl jako první. Podpoříme i vrácení, i zamítnutí. Nechám na panu předsedajícím, zda budeme hlasovat nejprve o zamítnutí, nebo vrácení. Zopakuji ty klíčové. Chybný legislativní proces. Mimořádně krátké připomínkové řízení. Ignorace zásadních připomínek povinně připomínkových míst. Neprojednání v Legislativě radě vlády. Podívejte se na ta data. Podívejte se na datum, kdy to schválila vláda a kdy to přišlo do Poslanecké sněmovny. Nebývale dlouhý interval. Jinak je to úplně jednoduché. Šup, razítko, přijato. Deset dnů a může to na schůzi. Tři týdny, než z úřadu vlády dorazil tento daňový balíček do systému Poslanecké sněmovny. Už fakt nevím. Ale co je podle mě nejvíc chybné, jsou ty pojišťovny, sektorová daň. Četl jsem jeho komentář na nějakých serverech. V tom se přeme. Vaše sektorová daň je nepřijatelná a jejich sektorová daň je přijatelná? Špatný návrh. To zní tak nevinně. Opravdu tomu nerozumím. Myslím si, že s klimatem se takhle nebojuje. A tak končí pohádka hnutí ANO o tom, jak nezvyšují daně. Ale pozor! My jsme proti zvyšování daní. Já vím, že to jste schopni tvrdit. Možná vaši marketéři na to vymyslí nějakou dobrou kampaň, že vlastně zvýšení daní znamená, že občanům zůstane více peněz v peněženkách.
Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající.
Stanovisko výboru je doporučující. Návrh byl přijat. Druhý návrh? Stanovisko je tedy negativní. Kdo je proti? Z přítomných 175 pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dále se budeme zabývat bodem číslo
Děkuji za slovo. Osvobození vozidel od zpoplatnění budou evidována na základě oznámení provozovatelů takovýchto vozidel adresovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V provozu tak budou zastavována a kontrolována primárně vozidla, u nichž došlo k neoprávněnému užití pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku. Zároveň je navrhováno zvýhodnění vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, u nichž se stanoví maximální výše poplatku oproti ostatním vozidlům na nižší úrovni. K návrhu byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů.
Děkuji panu ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi za jeho úvodní slovo.
Mají smysl nejenom v centrech měst, kde zkrátka snižují emise a neznečisťují tolik prostředí, ale mají především ten energetický smysl, protože na stejný výkon ty emise jsou poloviční. To znamená, že ta efektivita je tam výrazně větší. A zkrátka elektroauta mají smysl nejenom v Evropě, ale podívejte se i do Číny, kde s mnoha věcmi nemusím souhlasit, ale dnes už tam jezdí jeden milion elektroaut. Zkrátka Evropa začala zaostávat a vy to svým přístupem jenom prohlubujete.
Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou a ještě jedna faktická poznámka poslance Ivana Adamce.
Já tady souhlasím se svým kolegou Ivanem Adamcem. Ono je to skutečně tak, že ta elektromobilita má výfuk v elektrárně. A dneska si musíme uvědomit, jaký je energetický mix České republiky. Takže podle toho se taky musí určit emise. Takže celková emisní stopa, když si vezmete výrobu elektromobilu až po likvidaci těch baterií, tak třeba v našich podmínkách to tak moc příznivé není. A to se mi nelíbí, takové zvýhodňování jedné technologie.
Já bych chtěl paní kolegyni Langšádlovou uklidnit vaším prostřednictvím. Nikdo tady není proti elektroautům obecně. Já si myslím, že to co říkala, že ve městech to má ten pozitivní efekt, zabývám se tím už dlouhou dobu. Ale je potřeba to říkat celé, nevěřit tomu, že to prostě funguje automaticky, že se najednou všechno změní a klima bude báječné, emise nebudou.
Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause.
To také zatěžuje životní prostředí. Čili cokoli dotovat je nesmyslné.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Pane poslanče, máte slovo.
Těší mě velký zájem o toto téma. Protože zde mícháme spoustu věcí a zaznívají z různých projevů, ale v souhrnu mají pravdu. My jsme se k něčemu zavázali v rámci Evropy. Musíme to nějak naplnit. Teď si musíme říct, jaká je ta cesta. Proto podporujeme v tuto chvíli opatření navržené Ministerstvem dopravy, přestože netvrdíme, že je samospásné.
Ještě faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové.
Já už jenom velmi krátce zareaguji. Tady velmi často padá: zavázali jsme se vůči Evropě, Evropa po nás chce, Evropa po nás požaduje, a pořád se to opakuje. Já jsem přesvědčená o tom, že pokud máme něco dělat ve vztahu k našemu životnímu prostředí, tak to neděláme kvůli Evropě, ale kvůli nám, kvůli našim dětem a kvůli těm generacím, které po nás přijdou.
To byla poslední faktická poznámka. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.
Děkuji moc. Já bych si dovolil zareagovat pouze na dvě zásadní věci, které zde padly. Bylo by to nefér vůči řidičům. V roce 2010 se tady spousta staveb zastavila. To je první věc. Takže zásadně odmítám zdražení dálničního kuponu a konstatuji, že je to nefér vůči řidičům. Padla tady otázka kolem mýta a včerejší rozhodnutí krajského soudu. Za Ministerstvo dopravy jednoznačně konstatuji, že včerejší rozhodnutí, které vydal Krajský soud v Brně, nemá žádný vliv na stávající postup Ministerstva dopravy. My postupujeme podle uzavřené platné účinné smlouvy se SkyToll a s CzechToll a k 1. prosinci spustíme mýtný systém s novým dodavatelem. To jsou dvě základní věci, nic se na postupu nemění. Příští týden budu absolvovat kontrolní den v sídle společnosti SkyToll a CzechToll a budu kontrolovat přípravy na spuštění mýtného systému. Z tohoto setkání, z této kontroly bude mediální výstup. To jsou dvě základní věci, na které jsem musel reagovat a které jsem tady musel říci.
Paní zpravodajko, prosím o proceduru.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Tak já vám sdělím proceduru. Takže první, co bychom hlasovali, budou legislativně technické úpravy. Mám tady legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu pana poslance Skopečka, potom vysvětlím, o co jde.
Proto můj návrh mění jedno dvě slovíčka. Oprávněn. A já tam zavádím to slovíčko, že není oprávněn, ale je povinen prokazatelně ověřit. Protože samozřejmě z toho zákona ten člověk má potom možnost okamžitě toho operátora jakoby postihnout, žádat nápravu, že to nebyl on, že nedal ten pokyn, ale když si představíte praktickou realizaci, tak budete třeba měsíc bez telefonního čísla, než ti operátoři zareagují.
To taky není problém. Pak je otázkou samozřejmě ta legislativní správnost. Přihlásíte se k němu ve druhém čtení a budeme o něm hlasovat potom ve třetím čtení. Táži se na závěrečná slova. Máte zájem? Nemáte zájem.
Tak já taky v rychlosti.
Prosím, máte slovo. Děkuji.
Děkuji za slovo.
Nyní tedy vyzývám pana poslance Jakuba Michálka, kterého mám - ano, prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, takže se rozhlédnu. Zájem o závěrečná slova není, takže já končím projednávání, končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní se tedy vrhneme na další tisk a je to Ano, prosím, pane ministře, máte slovo.
Hospodářský výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování.
Hospodářský výbor - bez stanoviska.
Děkuji. Je zde žádost o kontrolu hlasování. Pan poslanec Gazdík k hlasování, prosím máte slovo.
Já se velmi omlouvám pane předsedající, ale na sjetině mám ano a chtěl jsem se zdržet. Moc se omlouvám a zpochybňuji tímto hlasování.
Omlouvám se, je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, hlasování je neplatné, prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Tak, nyní jsme připraveni, budeme znovu hlasovat. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Můžeme pokračovat.
Hospodářský výbor doporučuje.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Dále bychom se měli zabývat poslaneckým návrhem pana poslance Kolovratníka. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Dámy a pánové, prosím o klid. Budeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích.
Hospodářský výbor je bez stanoviska.
Zahajuji hlasování.
Hospodářský výbor bez stanoviska.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 24. schůzi a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy přijaté zemědělským výborem se týkají zejména rozšíření podpor vlastníků lesů, zpřesnění některých dalších ustanovení zákona jako nemožnosti zcizení státních lesů nebo jen za podmínek zákonem uvedených. Tyto pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele a přispějí ke zkvalitnění návrhu, a proto s nimi souhlasíme.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám řadu přihlášených poslanců a poslankyň.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jednou z hlavních příčin současné krize v lesích je nevhodná druhová skladba, tedy výsadba zejména smrků a borovic, do prostředí, kde by v přírodě jinak nerostly, nebo nevhodné způsoby jejich pěstování spolu s holosečným způsobem hospodaření. Důsledkem dřívější výsadby smrku na nevhodná stanoviště nižších a středních poloh a pahorkatin je skutečnost, že jen letošní nahodilá těžba kalamitního smrkového dřeva bude dle odhadů činit 30 až 50 milionů metrů krychlových. To je ekvivalent jedné vytěžené plochy o velikosti minimálně jednoho fotbalového hřiště každé tři minuty nepřetržitě po celý rok. Abychom obdobné situaci v budoucnu zabránili, je potřeba pěstovat lesy druhově i věkově pestré. Tím umožnila ve většině našich lesů nadále vysazovat převážně smrky, a to i na zcela nevhodných stanovištích. Vzhledem k postupujícím klimatickým změnám je zapotřebí řešit tento problém zásadnější změnou. Který zpřesňuje obecnou povinnost vlastníka obnovovat les dřevinami ekologicky a klimaticky vhodnými. Tento termín uvolňuje a rozšiřuje možnosti vlastníka zvolit odpovídající dřeviny. Přitom je přesnější a lépe vyjadřuje, co se od pěstování lesa očekává, a to i s ohledem na probíhající změny klimatu. Další příčinou současného chřadnutí a hynutí lesů je narušení lesních půd projevující se změnami v prokořenění lesních půd, mykorhiza a tak dál. Zhoršené fyzikální vlastnosti lesních půd zhoršují jejich infiltrační a retenční schopnost. Tento stav výrazně zhoršuje schopnost lesů adaptovat se na klimatickou změnu. Holosečné způsoby hospodaření nevytvářejí předpoklady pro zdárný vývoj stinných dřevin, zejména jedle a buku, které vyžadují v mládí růst v zástinu. Holosečné způsoby snižují věkovou, prostorovou, druhovou a genetickou diverzitu lesních ekosystémů a oslabují jejich stabilitu. Zejména při uplatnění vysokého podílu umělé obnovy deformují genofond populací lesních dřevin. Dosavadní výsledky nákladného umělého zalesňování velkoplošných holin z posledních let na severní Moravě jsou velmi špatné, většina sazenic usychá. Stávající znění zákona o lesích formuje absolutní povinnost zasahovat proti škůdcům. Nedávno schválená novela lesního zákona se snažila problém řešit, ale zmocnění k vydání opatření obecné povahy Ministerstvu zemědělství se ukazuje jako nedostatečný prostředek, protože není dostatečně vyjasněna zodpovědnost ministerstva. Spolu se zněním zákona nadále dostává vlastníky do neřešitelné situace, kdy jim hrozí postihy sankcemi ze strany státní správy za porušení zákona, který nemohou naplnit, případně je nezamýšleným důsledkem nutí například k plošnému použití jedovatých chemických postřiků, jejichž důsledky mohou být horší než působení kůrovce.
Pozměňovací návrh hospodářský výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Je to výpadek Státního fondu dopravní infrastruktury 5,2 miliardy korun. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Prosím, pane poslanče.
Já jsem hlasoval pro a chtěl jsem hlasovat pro. Ale myslím si, že zpravodaj nemá žádné právo říkat, co to přinese za výpadek ze státního rozpočtu. To je prostě ovlivňování poslanců. Máte říct, jaké je stanovisko výborů, a nazdar! Vládní většina odmítne a hlasujeme dál.
Pane poslanče, v této fázi je možné vystupovat pouze k hlasování, což v tomto případě tak nebylo.
Já se omlouvám, já jsem u hlasování číslo 118 hlasoval pro, chtěl jsem hlasovat proti.
Ano, informace pro stenozáznam. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 123, přihlášeno 173 poslanců, pro 171, proti nikdo.